My hlasujeme, nebo budeme hlasovat o novém znění, tak jak to tady řekl zpravodaj, o novém znění toho paragrafu. A o tom budete hlasovat a to buď potvrdíte, anebo nikoliv. Já si také mohu myslet, že hlasování o zákoně o EET byla chyba. Nicméně to bylo nějaké hlasování a i tady legislativa došla k tomu, že to nebyla chyba. Prostě v tom zákoně, který jsme odhlasovali, to bylo jinak a my teď budeme hlasovat o novém znění toho zákona, které umožní, aby v zemědělství nemuseli všichni rozkrývat své vlastnické struktury.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Můžeme tedy... pokud se nikdo nehlásí, rozpravu ve třetím čtení končím a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Potom se budeme zabývat legislativně technickou... pozměňovacím návrhem a teď je návrh na zamítnutí, ano?
Ano, prosím, pane poslanče.
Dobře, děkuji.
Prosím o stanovisko. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat.
Předkladatelem je kolega Hovorka a jedná se o doplnění povinných subjektů o poplatníky odvodů z loterií.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat.
Předkladatelem je kolega Fiedler a jedná se o povinné subjekty, mezi povinnými subjekty pouze poplatníci DPH. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. Oba předkládá kolega Fiedler.
Takže zbývá nám pouze hlasovat o návrhu zákona jako celku. Já jsem registroval žádost pana předsedy klubu KSČM.
Tak jako my jsme zvadli s církevními restitucemi - a to byla loupež století! Tohle je pitomina proti tomu. A taky jsme prohráli. Takže vy taky prohrajete. Dejte šanci, ať se o tom hlasuje. Děkuji vám.
Děkuji. S faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.
Trvám na tom, že tady vzniká národní fronta. Takže národní fronta tady vzniká nová. Byl jsem jeho velkým podporovatelem, protagonistou. Udělal jsem všechno pro to, aby se tak dělo.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
To všichni lidé vidí. A bohužel ty následky poneseme do budoucna. Nicméně jenom poznámka k těm číslům a k těm hodinám. Teď jednáme o jednom zákonu a o druhém, který s ním souvisí. Takže vy jste nám toho prostoru skutečně příliš nedali.
Děkuji. A to je již řádná přihláška do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, v úvodu bych chtěl poděkovat panu ministrovi Babišovi za ten citační potenciál, kdy nás tady vyjmenovává. Ono když zazní příjmení člověka - říká se: dokud se o něm mluví, tak do té doby dýchá. Když říká "poslanec Holeček řekl", aby si uvědomil, že tady sedíme Holečkové dva. To znamená, vždycky když budete, pane ministře, prosím vás, říkat Holeček a budete mluvit o mně, dejte mi tam to Radim. Máme toho ještě národu a vám co sdělit. Ta studie byla dlouho zatajována a nepřineslo to žádné pozitivum. To je pro mě absolutně nepřijatelné. Minule jsem řekl první dva důvody, proč je EET nepřijatelné z hlediska ochrany soukromí. První věcí byl věcný záměr, který nebyl vůbec zapracován k tomuto zákonu. Druhý důvod, a tam jsem byl přesně přerušen minule, to bylo, že důvodová zpráva říkala, že navrhovaná právní úprava nemá dopad na standard ochrany soukromí a osobních údajů. K vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup. To vůbec nebylo učiněno. Přeskočím, abych vás nezdržoval, a řeknu o třetím hříchu, to, čemu já říkám kladivo na živnostníky, a to je RIA samotná. Na první pohled je zřejmé, že je absolutně přetížena detaily. Nevysvětluje ani základní věci. Proto Úřad pro ochranu osobních údajů naprosto správně vyžadoval její kompletní přepracování. Jak je tohle možné? Čtvrtou slabinou tohoto šmírovacího zákona je legislativně technická podpora. Jsou to pouhé informace. Pátý problém. Tento legislativní zmetek - a dneska to tu zaznělo: tak to přijmeme jako zmetek, vždyť to můžeme za jízdy opravit, to auto, že jo, vyjedeme bez brzd a nějaké si po cestě domontujeme... Tento zmetek popírá princip dělby moci. Je zcela nemožné, aby k výjimkám ze zákona bylo zmocněno Ministerstvo financí. Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
Pane poslanče, já se moc omlouvám, že vás přerušuji, ale poprosím přítomné na galerii pro novináře, aby se trošku ztišili, protože nás ruší.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh
Věcně se týká odvolávání vedoucích odborů městské části tajemníkem úřadu městské části.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Týká se pravomoci ředitele Magistrátu hlavního města Prahy.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Poslední návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Protože jsme hlasovali o všech návrzích, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Na začátku této série jsme si schválili zařazení bodu číslo Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Slovo má pan poslanec Petr Fiala.
Jednak aby to spoření trvalo šest let z důvodu státního příspěvku a ta druhá podmínka je, že musí souhlasit oba zákonní zástupci, tedy rodiče.
Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Jsou pečlivě zdůvodněny tak, že jejich předkladatelé jsou přesvědčeni, že vás přesvědčí o tom, abyste jejich návrhům vyhověli a abyste je podpořili. Ještě jednou vás velmi prosím, abyste to zvážili.
Je třeba ukončit rozpravu, o čemž rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s ukončením rozpravy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Vznáším námitku proti postupu pana předsedy, protože nevím, o čem jsme hlasovali. Nikdo nepodal procedurální návrh, který by byl navíc v rozporu se zákonem, na ukončení rozpravy. Jak je to možné? To je ta má námitka. Kdo podal návrh na ukončení rozpravy, že jste o něm dal hlasovat?
Mám námitku proti postupu předsedajícího, pane předsedo, vzhledem k tomu, že není možné, aby se hlasovalo o vašem návrhu, který jste přednesl z místa předsedajícího.
Já jsem přesvědčen, že i toto je hlasovatelné. Já tu debatu dál nepovedu, nechám rozhodnout Sněmovnu. Nejprve hlasujeme o námitce pana předsedy Stanjury. Hlasování má číslo 29, přihlášeno je 182, pro 75, proti 86, návrh nebyl přijat. A nyní rozhodneme o námitce pana předsedy Kalouska. Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali s námitkami, a já prosím pana zpravodaje. Ty byly odhlasovány. Pokračujte. Zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem - ano? Hlasujeme o návrhu na vrácení do druhého čtení. Potom dostanete slovo k proceduře, až ji pan zpravodaj přednese. Hlasování má číslo 32, přihlášeno je 142, pro 7, tento návrh nebyl přijat.
Poslanecké sněmovně, aby souhlasila s následující legislativně technickou úpravou - tu jsem již načetl v rozpravě. Hlasování o návrhu zákona jako o celku.
A ještě tady mám rozsah zasílaných údajů. Ten rozsah je veliký. Je zde spor o to, zdali může přinést nějaké údaje pro případného konkurenta, nebo nemůže. Celá řada podnikatelských svazů ty důvody pěkně sumarizuje, uvádí, ale jak je vidět, není z vaší strany vůle je slyšet. Tady to je ET nebo EET, to nevím. Ten jste také protlačili, proválcovali většinou. A najednou vidíme, že v podstatě jsou stavby velkých dopravních celků zablokovány. Je tak obrovská, že každé nové projednávání mohou zablokovat. Aby se nestalo to samé, co se nyní děje s tím zákonem o EIA i s tímto vaším zákonem o elektronické evidenci tržeb neboli EET. Nehlasujte pro něj, zamítněte jej.
Ano, děkuji. Prosím pana poslance Bendla, připraví se paní poslankyně Jana Černochová.
Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane nepřítomný ministře financí, dámy a pánové. Vždycky jsem mluvil k věci a nebude mi umožněno reagovat případně na otázky, které položím předkladateli tohoto návrhu zákona. V čem vidím největší nebezpečí? Pan ministr tady minule říkal, že to nebude stát, kdo bude zajišťovat ty tzv. pokladny a hardware, případně software, že oni zadají pouze rozhraní a soukromé firmy začnou dodávat hardware a software, to znamená, že soukromé firmy budou těmi, kteří budou vlastnit a budou mít případně k dispozici do budoucna data, která se budou týkat těch, kteří budou povinni do tohoto systému být zapojeni. Oni je mohou mít a já chci být ujištěn ministrem financí a vládou, že se tak prostě nestane. Já mám tady prezentaci společnosti Lyoness, která je oficiální, a mohu ji dát každému k dispozici, pokud se na to chcete podívat. Společnost Lyoness má obrovské problémy se zákonem. Mají k tomu připravenu chorvatskou číslo jedna jako dodavatele hardwaru a chtějí v první vlně získat přibližně sto tisíc českých obchodníků. nabídnou jim dumping za napojení se do systému Lyoness.
Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou.
Přece parlament není žádná žvanírna. Tady se má makat. To je asi to nejdůležitější, co by tady mělo být. Zničit parlamentní demokracii je také velmi jednoduché. Ale problém je onu demokracii dodržovat. Z úst pana poslance Hájka slyšíme pravý opak.
Nyní pan poslanec Martin Novotný. Také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A říkám to jako absolvent zkoušky z formální logiky. Rozpravu tedy nelze tou další podmínkou omezit. Ta pouze říká, že v ní tentokrát kromě diskuse nemůže zaznít jiný návrh než ten, který je v tom zákoně o jednacím řádě výslovně vyjmenován. Ta formální logika je v tomhle jasná, myslím si, že ten širší výklad zastává dostatečná část poslanců v této Poslanecké sněmovně. V tom smyslu se domnívám, že se pan kolega Hájek mýlí.
Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní pan poslanec Koubek k faktické poznámce.
K panu poslanci Hájkovi vaším prostřednictvím. Vy stejně jako já jsme tady noví poslanci v tomto volebním období.
Děkuji panu poslanci Koubkovi. Nyní pan poslanec Birke, připraví se paní kolegyně Langšádlová.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já si dovolím reagovat na pozměňovací návrh kolegy Martina Kolovratníka. A já si myslím, že bychom jenom zatěžovali v tomto případě jednoznačně ty jedničky a v některých případech i dvojky.
A nyní paní poslankyně Langšádlová. Děkuji paní kolegyni Langšádlové. Připraví se paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se omlouvám. Bezpečnostními předpisy. A ten bezpečnostní předpis vždycky musel jednoznačně stanovit kritéria, musel jednoznačně stanovit, jak se má člověk chovat. Takže z mého pohledu, já se omlouvám, ale skutečně já když vidím nějaký text napsaný, tak ho vidím v dikci předpisu, kde každé slovo má svůj význam. Nechám si to proanalyzovat právnicky, potom se vám případně omluvím. Ale z mého pohledu, omlouvám se, beru to tak, že skutečně tento paragraf nebo odstavec obcházíme.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Fischerová. A mám další tři přihlášené k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Fischerová.
Ano, děkuji vám za slovo, pane předsedající. To je jedna věc. Ale pak dojde k tomu, že se významně protáhne jednání zastupitelstva města, kraje a potažmo.
Nyní je na řadě s faktickou poznámkou kolega Blažek. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedo, členové vlády, zahajuji další jednací den včera přerušené 39. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí, jak bylo řečeno ráno na 37. schůzi Poslanecké sněmovny. A nemyslím, že je nutné je opakovat. Nyní bychom se měli věnovat bodům z bloku třetích čtení. První je pan poslanec Votava a poté pan předseda Faltýnek.